Z velké části je financována příspěvky rodinných a firemních nadací největších světových miliardářů jako Carnegie Corporation, The Rockefeller Brothers Fund či Fordovy nadace. A pokud vím, Jan Hamáček byl do Aspen Institutu přizván krátce poté, co pomohl prosadit uznání Republiky Kosovo. Českou pobočku Aspen Institutu financoval známý tunelář Zdeněk Bakala. Dát bianko šek lidem, kteří jsou řízeni zvenčí a proti své vlasti, je pro nás v SPD nemožné. Nemohu programově věřit ani premiérovi Andrejovi Babišovi, který je skutečně v kleštích, protože má velkou část firem v Německu a je živ z evropských dotací. To, že Brusel i Berlín umí vydírat, víme. A premiér bude v této vládní konstelaci zpívat písničku podle not, které se píšou jinde než u nás doma. Premiér Andrej Babiš se nechová suverénně. A je zcela jasné, kdo naší vládě bude velet. A je logické, že vládu řízenou z Bruselu my podpořit nemůžeme. Hnutí SPD bude konstruktivní opozicí a budeme předkládat pozitivní návrhy, aby měli slušní lidé více peněz, spravedlnosti a bezpečí. A pro tyto naše návrhy budeme hledat neustále podporu u jiných stran a budeme rádi spolupracovat na jiných dobrých návrzích. Takže pokud vláda bude přicházet s návrhy prospěšnými pro naši zemi a pro její občany, jsme připraveni spolupracovat. Nehodláme negovat vše, s čím přijdou vládní strany, a oplácet jim to, jak negovaly minulé volební období všechny návrhy opozice. SPD je pozitivní strana, s dobrým programem pro občany. Takže nebudeme politikařit a dělat obstrukce, jako to dělají jiné strany. My budeme vždy věcně a konstruktivně jednat a pracovat ze všech sil a rádi pomůžeme řešit konkrétní problémy občanů s vědomím pokory, že tady nejsme za sebe, ale za občany, pro které jsme my v SPD povinni odvést tu nejlepší práci.
Dvě minuty, pane poslanče.
Myslím si, že Pavel Bělobrádek nikdy neřekl, že Ústava zakazuje komunistům podíl na moci. On jasně řekl, že KDU-ČSL nikdy nepodpoří takovou vládu z principu, která se o takové hlasy opírá. Pokud jde o program, tak jsme slyšeli velký seznam toho, v čem se ty strany, které podporují tuto vládu nebo které v ní sedí, shodnou. Ale jednou z klíčových oblastí, kterou má vláda garantovat, je zajištění bezpečnosti a obrany našich občanů. Já si myslím, že v tom nejzákladnějším, co má vláda garantovat - zajištění obrany a bezpečnosti naší země a našich občanů - to prostě nemůže fungovat. Také tady zaznělo lithium a vina byla svalena na tehdejšího ministra někdy v roce 2010, Drobila. Já si vzpomínám na to zasedání Poslanecké sněmovny v týdnu před volbami. V tom roce 2017 před volbami to byli úplně, ale úplně jiní lidé. Je vidět, že časy se mění.
Já děkuji za dodržení času. A nyní prosím pana předsedu Farského ve zbývajících minutách.
Naše země si už totiž konečně zaslouží důstojnou vládu s důvěrou.
My jsme sedmá nejbezpečnější země na světě, sedmá nejklidnější, dvacátá první nejšťastnější. Ten cestovní ruch je velice důležitý. A chodí k nám stále více turistů. Každý rok máme milion pasažérů na letišti v Praze navíc. Budeme stavět druhou ranvej. A otevíráme nové linky. Je to důležité. Obnova našeho kulturního dědictví, památky. Takže toto je důležité pro ten další rozpočet s Evropskou unií. My chceme zkrátka jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. Čili méně byrokracie a plus elektronizace. Takže chceme, aby se úřadovalo rychleji a někdy aby se vůbec nemuselo úřadovat. Dřív výstavní skříň České republiky, potažmo Československa. Prožívá v posledních letech složitá období a trpí obrovskými problémy. Tradiční kolektivní sporty, které jsou pro nás tolik typické, vždy nás skvěle reprezentovaly a pro které zde máme zajištěnou systematickou podporu, nepřinášejí očekávané výsledky. Přestaly být místem úspěchu, radosti a národní hrdosti. A na olympiádách v míčových sportech taky nic moc. A my musíme podpořit sport. Naše mladá populace se zásadně přestala hýbat. Klesá pohybová gramotnost, dětem se vážně stává, že nejsou v hodinách tělocviku schopny udělat kotoul. Neutěšený stav českého sportovního prostředí a situaci, která v něm vznikla, chceme zásadně změnit. Vytvořili jsme pozici vládního zmocněnce pro sport, to je Milan Hnilička, který má do prostředí přinést nový pohled a zásadně lepší kvalitu sportovní problematiky. Je zapotřebí si jasně říct, co jsou naše priority, co chceme ve sportu podporovat a na co vyčleníme finanční prostředky, a to tak, abychom mohli podporovat jak sportovní činnost, tak infrastrukturu. Připraví novelu zákona o podpoře sportu, díky které vznikne nová centrální sportovní autorita, národní sportovní agentura, která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva. Národní sportovní agentura jako efektivní centrální aparát pro výkon potřeb v oblasti sportu vytvoří jasné a přehledné podmínky pro sport, zajistí transparentnost toku financí pro jednotlivé sportovní programy, zlepší jejich předvídatelnost a stabilitu. V tomto ohledu bude zásadním krokem digitalizace sportovního prostředí. Konečně zcela jasná evidence sportovců, klubů a svazů, pro ně zajištěná finanční podpora. Prostředky budou zajištěny i na investice do výstavby nových sportovišť a do obnovy a rekonstrukce těch stávajících. Takto nastavené jasné a logické podmínky pro potřeby sportovního prostředí nám umožní vidět mnohem lépe, jak je s financemi do sportu nakládáno, pro co jsou využity a jaké výsledky přinášejí. Vzájemná spolupráce je v tomto ohledu nezbytnou nutností a potřebou. Chceme zajistit dostatek prostředků pro trenéry, kteří se dětem budou plně věnovat a vytvoří lepší sportovní zázemí pro talenty a sportovní reprezentaci. Máme 240 tisíc nezaměstnaných, nejméně v Evropě, a máme 260 tisíc volných pracovních míst. Ale volných pracovních míst. Ale my máme samozřejmě problém, protože někteří lidi jednoduše asi nechtějí pracovat a berou dávky. Potřebujeme dost pozměnit politiku úřadu práce, který bude koordinátorem trhu práce, aktivně komunikovat se všemi účastníky v zájmu co nejrychlejšího uplatnění uchazečů o zaměstnání a splnění požadavků zaměstnavatelů, vůči klientům důsledně uplatňovat individuální přístup. Musíme změnit neefektivní systém rekvalifikací, více zapojit zaměstnavatele na přípravy na povolání a na předvídání vývoje a změn ve struktuře povolání. Stanovíme jasné kompetence a pravidla mezi jednotlivými rezorty, mezi státem, kraji a samosprávou. O neziskových organizacích jsem mluvil. Je skutečně potřeba udělat analýzu a rozčlenit to, oddělit ten sport. Ohledně školství. Vzdělání je pro nás absolutní priorita.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Andrej Babiš nám dnes předložil návrh, abychom vložili svou důvěru ve spravování České republiky do rukou polokomunistické vlády. Mrazí mě při pomyšlení, že se Poslanecká sněmovna dostala do situace, kdy se má rozhodovat o tom, jestli má tento stát řídit vláda opřená o komunistickou stranu. A děsí mě, že vládu České republiky bude řídit trestně stíhaný člověk. Přesto se stále snažím najít konstruktivní debatu. Důkladně jsem si přečetl představu o správě věcí veřejných této vlády v jejím programovém prohlášení. Duší a věřím, že stále i tělem jsem pořád sportovec, proto jsem svou pozornost upřel na kapitolu o sportu. Co nám tedy tato vláda nabízí v oblasti sportu? Zabývá se komplexními otázkami tělesné kultury? Zabývá se otázkami talentované mládeže systematicky? Myslí na trendovou modernizaci sportovní infrastruktury republikového nebo evropského významu? Vytváří vhodné podmínky pro rozvoj výkonnostního a vrcholového sportu? Zkvalitňuje systém státní podpory? Zamýšlí se nad tím, jak má vlastně správně fungovat? Pojmenovává snad palčivé problémy a nabízí jejich řešení? Odpovědí je jedno velké ne. Tato vláda měla možnost dokázat, že to se sportem myslí vážně. Čekal bych systémová řešení sportovních problematik, ať se týkají státní reprezentace, nebo managementu malých oddílů. Toto programové prohlášení však nečelí aktuálním výzvám a nesnaží se řešit agendu sportu ani komplexně, ani systémově. Toto prohlášení je prostě vágní a obecné, je nemastné, je neslané. Vážené dámy, vážení pánové, svou důvěru do této vlády nevložím.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegové, kolegyně, jsme v nelehké situaci. Dnes před nás předstupuje vláda, v jejímž čele stojí spolupracovník Státní bezpečnosti, a opírá se o důvěru komunistů. Jako bychom ztratili historickou paměť, jako bychom zapomněli na oběti komunistického režimu. Nebudu se zabývat ekonomickými dopady populistické vlády, která vytváří dluh i v době velkého hospodářského růstu. Je nutno připomenout, že ekonomický růst není její zásluhou. Je to zásluhou našich podnikatelů a občanů. Nedej bože, aby nás za této vlády zastihla ekonomická krize. Položme si však otázku, co pro nás tato situace znamená. Situace, kdy předstupuje vláda v čele se spolupracovníkem Státní bezpečnosti za podpory komunistů, na jejímž formování se podílel pročínský a proruský prezident Miloš Zeman. Co je pro nás největším rizikem? Ano, dámy a pánové, to je ten vliv, před kterým nás každoročně varuje i veřejná část informací Bezpečnostní informační služby. Dobrou chuť vám přeji. Prosím, informujte nás o personálních dohodách, které jste s komunisty a Milošem Zemanem uzavřel. A to zejména v oblasti státní správy, strategických podniků a diplomacie. Uzavřeli jste dohodu o dostavbě těchto bloků s ruskými či čínskými firmami?
Pan František Novák, ředitel jedné z těch nemocnic. Otázky jsou kolem ministra zemědělství Miroslava Tomana. Ostatně sociální demokraté jsou si toho vědomi a říkají, že vědí, že mají pouze tři ministry, potom je tam pan ministr Toman a potom nikdo neví, kdo přijde na ministerstvo zahraničí. Otevřené zdroje, a tady říkám, že bych chtěla to vyvrátit, byla bych ráda, kdyby mi ta informace byla vyvrácena, ale v otevřených zdrojích se mluví o tom, že po krachu rodinné firmy Tomanových Agrotrade, která nakonec po přejmenování za netransparentních okolností skončila u Radovana Krejčíře, zbyly dluhy 600 milionů korun, které měli uhradit daňoví poplatníci. Nevím, jak s touto informací naložit, budu velmi ráda, když se dozvím, že to není pravda. To píší Lidové noviny. Ta migrace je popsána na straně 20 programového prohlášení vlády, kde cituji: Budeme důsledně potírat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Já jsem si vzpomněla, když jsme přijímali usnesení Poslanecké sněmovny, která se týkala migrace, byla jsem to já, kdo spolu s kolegy z Občanské demokratické strany předložil desetibodový návrh usnesení. Bylo to v říjnu roku 2015, kde byl tento návrh: Poslanecká sněmovna podporuje zásahy proti pašerákům, pašeráckým lodím a vyzývá předsedu vlády a ministra zahraničních věcí, aby využili veškerých možností k získání souhlasu OSN s tímto plánem. Pan předseda vlády nynější, tehdy ministr financí, tento návrh nepodpořil a tento návrh Poslanecká sněmovna nepřijala. Dnes se dočítám, po třech letech, kdy před třemi lety už mohla být jasná pozice české vlády, jak proti těmto nešvarům zasáhnout, tak dnes se dozvídám, že to mají v plánu. Vzhledem k tomu, že právě toto je problém Ministerstva obrany, transparentnost a klientelistické sítě, které sahají hodně vysoko, je v nich zapojena spousta zaměstnanců Ministerstva obrany i politiků, a proto začal můj mediální lynč. To jsou slova paní exministryně Šlechtové. Je jenom potřeba dodat, že ten mediální lynč se spustil v médiích vlastněných předsedou vlády, a nebylo to poprvé a určitě ne naposledy, na to by si měli všichni ti, kteří se dají do jeho služeb, zvykat. Chtěla bych ale vědět, proč k této věci byla svolána Bezpečnostní rada státu. Díky těmto prastarým pravidlům víme, že nemáme krást a pomlouvat, že se máme chovat k rodičům a bližním s úctou. Tak to je k tomu výkladu Desatera, k tomu, jak máme mít v úctě bližního svého, k tomu, jak nemáme krást, lhát a podvádět. Já jsem přesvědčena, že z důvodů, o kterých jsem tady mluvila, z věcných i personálních, není možné, abychom degradovali dosavadní míru demokracie v naší zemi do podoby, kdy v čele vlády bude stát trestně stíhaný člověk se všemi těmi okolnostmi, které jsem zde zmínila.
Taková demonstrace, která by znamenala odpor občanů proti tomu, že vláda jim bere všechny jistoty, tady přeci není. Já přeci nezpochybňuji ničí názor, který vyslovuje při pokojné demonstraci, ale troufám si říct, že i já mám právo si zachovat vlastní názor a vlastní postup. Je to o suverenitě, integritě vlastní osoby. Pokud jde o kritiku, kterou tady přednesl prezident republiky, já s ní souhlasím, že je tam málo investic. Na tom jsme se nedohodli. Podvazovala se dokonce i spotřeba domácností. Nebyla žádná podpora exportu. Kde jsme se to mohli ocitnout? My jsme opravdu měli obrovské zpoždění. To přeci jsme museli odstraňovat. To byly první kroky, které tady musela dělat už vláda po roce 2014, a ještě jsme neodstranili všechny ty věci, které tady tyto vlády napáchaly. Přitom v sousedních státech to už dávno bylo. Typicky řeknete levicový postup. Tato vláda neruší ani výrazně neomezuje sociální dávky. To všechno se tady muselo odstraňovat. Neúnosné bylo zvyšování obou sazeb DPH. I když je to málo, alespoň tam tato vláda našla nějaké řešení a doufám, že najde i jinde. Odmítání daňové progrese totiž není věcí, která by měla být něčím, co je nemyslitelné. Ale přesto abychom se připravovali na tu krizi, jak tady o ní hovořil například Miroslav Kalousek, tak musíme hledat další perspektivy v dalších zemích, které je potřeba najít. A to není tím, že bychom si snad omezili naše vztahy se sousedními zeměmi v Evropě. Přeci každý, kdo uvažuje o svých příštích krocích a vidí dál než do zítřka, tak přeci diverzifikuje své možnosti, rozloží ty možnosti tak, aby je mohl využít. Takhle to bylo. A proto se KSČM rozhodla, že bude jednat s vítězem voleb a bude podporovat to, aby došlo k té změně, kterou si občané přejí. Každý má právo se podílet na správě státu. Jestli chcete, já vám znovu přečtu ten článek 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. A proč bychom tedy my neměli mít právo ovlivňovat chod tohoto státu? Pokud myslíte, že to je v rozporu s těmi principy, tak já vás ubezpečuji, že tomu tak není. My jsme suverénní politická strana, která se stala trvalou součástí české politické scény. I vy máte svou historii a každý si ji píšete. Tak si ji buď pište jako demokraté a respektujte, že občané dali hlas i KSČM, a náš hlas je stejně silný jako váš. Rozdíl je v tom jenom, kolik je poslanců jednotlivých politických stran. A tady musím říct ano, hnutí ANO vyhrálo, má tedy právo sestavit vládu a my máme právo říct, jestli tu vládu podpoříme, nebo nepodpoříme. A my ji budeme podporovat, protože slibuje změnu, která je pro český stát potřebná.
Neslyšel jsem tady jediného poslance za hnutí ANO, který by tady hovořil, proč tahle koaliční vláda je pro ně dobrým projektem. Před čtyřmi lety tady vystupovali i koaliční poslanci, kteří hájili tu vládu, hájili program. Hájili, proč ta vláda vznikla. Kromě poslanců za KSČM jsem tady neslyšel nikoho. A poslední věc. Nevím, komu jste to myslel a jaký to byl kontext. Ale státník a premiér se pozná podle toho, že i ve vypjatých situacích umí držet nervy na uzdě, chová se slušně a je nad věcí.
Děkuji. Já bych chtěl v této souvislosti říci, že podle našeho výkladu, a poradili jsme se i na vedení Sněmovny, premiér může oslovovat poslance přímo. Takže jsem vás chtěl jenom v tomto případě... je to náš výklad, poradili jsme se tady a je to tedy takto. Poslanci vzájemně nikoliv, nicméně premiér není poslanec a oslovovat přímo může.
Jenom velmi krátce. Já bych chtěl poprosit pana premiéra, aby neredukoval jednání této Sněmovny na svůj osobní konflikt s panem Kalouskem. Vlastně na tomto konfliktu se nesla politika prvního nástupu ANO. Takže prosím vás, neredukujte toto jednání na nějaký konflikt Kalousek versus Babiš.
Takže pan poslanec Žáček fakticky a připraví se pan poslanec Hájek.
Děkuji za slovo. Každopádně v roce 1991 lustrační zákon zablokoval otevření těchto archivů. Byla to dlouhá procedura. Nesouvisí to s obsahem těchto materiálů.
Děkuji.
Zvrhlo se to úplně někde jinde. Zvrhlo se to o to, jako kdo?
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pikal.
Já jsem do té roztržky nechtěl vstupovat, ale musím se ozvat, že mám asi trošku jiný názor než kolega předsedající. A navíc při takovém vystoupení, které tady proběhlo, bych očekával nějaké pořádkové opatření. Ale nechci tu debatu ještě rozebírat.
Děkuji. Já znovu zopakuji, to si když tak pojďme rozebrat s organizačním odborem. Takže pojďme dál. Pan poslanec Ferjenčík, faktickou poznámku. Pane poslanče Ferjenčíku, vaše dvě minuty.
Za klub Pirátů.
Děkuji. Prosím o prominutí, že jsem tu nebyl přítomen na přímou reakci. Kolegové z KSČM mi zcela jistě dosvědčí, že jsem s nimi nikdy o vládě nejednal, že jsem s nimi nikdy nic nepodepisoval. Není pochyb o tom, že to byl promyšlený tah, jehož výsledkem byla pravostředová vláda Mirka Topolánka, kde jsem měl tu čest být ministrem financí. Ani vteřinu nehrozila vláda s podporou komunistů!
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dnes dopoledne jsem, pane premiére, ve své řeči mluvil o tom, že se z politického prostředí České republiky vytrácí slušnost, ohled, džentlmenství. A myslím, že svým projevem před chvílí jste ukázal svou pravou tvář.